Přitom všichni víme, že to právě bylo politické rozhodnutí v minulém volebním období, kterým ty platy byly tímto způsobem politicky zvýšeny. Je to samozřejmě otázka hlasovací většiny, která tady bude. A to si myslím, že rozhodně systémové není. Proto jsem vás chtěl poprosit, jestli byste byli ochotni se této dlouhodobější diskuze zúčastnit, abychom se s tím konečně jednou provždy vypořádali a nemohl mít nikdo z veřejnosti námitky proti tomu, že si politici jakýmkoliv způsobem zvyšují platy.
Děkuji.
Jsou tady tři návrhy. Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu - mluvím jenom o těch pozměňovacích návrzích, které se týkají těch platů. Myslím, že je to úplně jedno. To znamená, Piráti navrhují zvýšení platů. To je pro SPD absolutně nepřijatelná záležitost. A pak je tady původní návrh. Takže to je vlastně to shrnutí, o čem budeme hlasovat. Tak to je teda neuvěřitelná situace. Takže já jsem na vás chtěl znova apelovat. Prosím vás, podpořte ten náš pozměňovák. A ukažme občanům, že to myslíme vážně. Vždyť na jednu stranu se vláda honosí tím, že přidala důchodcům. Ano, je to i díky hlasům SPD. My jsme taky hlasovali pro zvýšení důchodcům a naše hlasy byly také potřeba. To jako samozřejmě. Ale v kontrastu s tím, že důchodcům dáte pár stovek - my jsme to samozřejmě podpořili, ale neočekávali jsme, že nás nepodpoříte v návrhu na zamrazení platu politiků.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 22. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek dne 8. listopadu tohoto roku. Prosím nyní, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo požádal o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mám informaci, že s náhradní kartou číslo 7 bude hlasovat pan předseda Bartoš. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Františka Kopřivu ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Takový návrh nevidím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 1 přihlášeno 109 poslanců, pro 102, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 22. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Františka Kopřivu. Nelze schválit žádnou změnu ani doplnění pořadu. Dámy a pánové, já prosím o klid, protože nyní přistoupíme k hlasování o navrženém pořadu schůze. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Hlasování číslo 2, přihlášeno 129 poslanců, pro 110, proti nebyl nikdo. Znamená to, že jsme schválili pořad schůze, tak jak byl navržen. Nyní prosím ještě jednou o klid, protože nás čeká další hlasování. Není to úplně obvyklá situace, tak ať všichni víme, o co se zde jedná. Jednoduše řečeno, musíme schválit, že se dnes na této schůzi v tuto chvíli budeme zabývat zákonem, který je ve třetím čtení, na který jednací řád vyčleňuje jiné hodiny. Je prosím jasné, o čem budeme v tuto chvíli hlasovat? Je to jasné? Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. A jsme v situaci, kdy mohu zahájit hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 3, přihlášeno 130 poslanců, pro 126, proti nikdo. Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí z místa. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel nemá zájem, pan místopředseda vlády ne. Pan poslanec Volný jako zpravodaj garančního výboru také nemá zájem. Některé věci nejsou úplně jednoduché, tak ať všichni slyšíme, jak je navrženo, abychom postupovali. Prosím.
Jelikož nemám povědomost ani od legislativy, ani od kolegů, že by byly načteny nějaké legislativně technické úpravy, proto vlastní hlasování a proceduru zahájíme hlasováním o pozměňovacím návrhu pana kolegy poslance Tomio Okamury. Já bych tímto chtěl vyzvat Poslaneckou sněmovnu, zda někdo má námitku k tomuto, a pak bychom o této námitce dali hlasovat. A jako poslední, páté hlasování by se hlasovalo o druhé části návrhu doprovodného usnesení.
Děkuji, pane zpravodaji. Zazněl zde návrh procedury včetně informace o tom, že podle stanoviska rozpočtového výboru je návrh první části doprovodného usnesení nehlasovatelný. Je všechno jasné, pokud jde o proceduru, o které nyní budeme hlasovat? Ano, je, nevidím žádnou námitku ani zpochybnění. Takže budeme nyní hlasovat o navržené proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Nejprve si schválíme proceduru tak, jak jste ji přednesl se všemi těmi věcmi, o kterých jste nás informoval. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proceduru jsme schválili. A nyní prosím budeme hlasovat podle této procedury o jednotlivých pozměňovacích návrzích.
Děkuji. Vyjádření rozpočtového výboru je negativní.
Děkuji. Kdo je pro? Této žádosti musím vyhovět.
Smějí se tady i poslanci ANO, smějí se tady i další poslanci. Protože znovu opakuji, jsou tady platy 100 tisíc korun měsíčně a opravdu nechápu, proč si chcete navyšovat platy. Takže to je opravdu šílený, vám řeknu. Je to fakt šílený. A vy znova a znova jste se nepoučili a znova a znova si chcete navyšovat své platy. To je fakt neuvěřitelná situace. Sami sobě si tady odhlasujete vyšší platy. Takže teda já vůbec vlastně nevím, co na to mám říct, protože my jsme si chtěli zamrazit, a vy jste nám v tom zabránili.
Ten zákon, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nedostal jediný hlas ODS, tak neříkejte, že našimi hlasy byl schválen. Můžete si najít výsledky toho hlasování. Já nechci nic jiného říct, ale pokud chceme hodnotit nějaké hlasování, komentovat to politicky, tak je třeba korektně říct, jak které kluby hlasovaly. A každý, kdo chce, si najde, jak o tom jednotlivé kluby v minulém volebním období hlasovaly.
Děkuji.
A vidíme, že ti, kteří ho nepodpořili, to je N, tak jsou to poslanci hnutí ANO.
Ferjenčík. Pan kolega Ferjenčík na tom jednání grémia neseděl. A já vím přesně, co jsem pamatoval, a možná by ostatní... co jsem řekl, si pamatuji - jsem rozrušen, omlouvám se. Já jsem řekl panu kolegovi Michálkovi, ať nepanikaří, že to stihneme projednat tak, aby ten zákon platil od příštího roku, ale neřekl jsem kdy a neřekl jsem, jakou formou. Takže to fakt není pravda.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před závěrečným hlasováním o sněmovním tisku 167 bych vás chtěl seznámit s několika čísly. Ve státním závěrečném účtu, kapitoly 302 Poslanecká sněmovna za rok 2017 je na straně 24 údaj o výdajích na platy představitelů státní moci. To říkám jenom, abyste věděli, o jakých částkách tady diskutujeme, a sebebičujeme se. Dotkne se ale bohužel i jiných představitelů státní moci, jejichž plat je odvozován od platu poslance, a vím nejméně o jednom takovém představiteli státní moci, který uvažuje o posouzení případně přijatého návrhu na snížení příjmů soudy. To tam je opravdu už pět let. A také si zkuste přečíst důvodovou zprávu. Hned na první straně v prvním odstavci je uveden důvod předložení.
Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Třešňák a pan předseda Michálek.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové.
Faktická poznámka. Toto, co tady zaznělo z toho závěrečného účtu, je podle mého názoru naprosto zavádějící.
Děkuji.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Využiji toho, že jsem v téhle chvíli přihlášena do řádné rozpravy, a svoje vystoupení samozřejmě přednesu, ale dovolím si teď jenom reagovat na svého předřečníka. Nelze srovnávat strukturu příjmů soudců a poslanců. Ten nepotřebuje náhrady a cesťák si vypíše na každou cestu, kterou provede. Nejsou to jenom volby, svobodné volby, ale je to právě to vyvažování moci zákonodárné, výkonné a soudní. Nyní mi dovolte trošku to rozvést. Přátelé, parlament má reprezentativní funkci? To skutečně ne! Jako čestná funkce. Jednou za dva měsíce přijeli sem do Prahy, strana a vláda jim něco předložila, oni to odmávali a jeli zase domů.
Žádám vás o tu podporu a ukažme občanům, že to s nimi opravdu myslíte vážně. Předkládáme zamrazení platu politiků, žádný z 22 poslanců SPD nechce mít o 10 tisíc víc, nebo o 6 tisíc víc, jak tady navrhují ostatní strany. To je vše.
Mezitím vám sdělím, že paní poslankyně Kozlová se dnes omlouvá z důvodu nemoci a pan poslanec Špičák se v době od 9 do 10 hodin omlouvá z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Tam jsou podle mě dva problémy v tom návrhu SPD. První problém je ten, že to zamrazení se ale týká obou stran, jak nárůstu, tak poklesu. A ten nový parlament bude pod obrovskou palbou veřejnosti, že první, co udělal, bylo, že mu strašně stouply platy, i když ti noví poslanci vůbec za to nebudou zodpovědní.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já vám zcela jistě všem dlužím omluvu. A omlouvám se tedy. Kdybych před osmi lety neprosadil v době krize to dramatické snížení platů ústavních činitelů a běžel automat, tak by teď nehrozilo jejich zvýšení, nikdo by si toho nevšiml, nikdo by neudělal populistickou bouři a my jsme si nemuseli rozhodovat o svých platech. Leč lidská paměť je krátká a populismus některých z nás naprosto bezbřehý. Je tady prostě nastaven nějaký systém a nemáme do něj zasahovat ani nahoru, ani dolů. Ale prostě to zásadní je, že si nechceme rozhodovat o svých platech, pokud vy to chcete, kolegové, tak si o nich rozhodujte. Ještě méně platí, že nízké platy nabádají ke korupci. Korupce není otázkou příjmů, korupce je otázkou morálky. Umím si představit hodně vysokopříjmové korupčníky, umím si představit poctivé lidi s minimální mzdou, kteří by se ke korupci nikdy svést nedali. To jsou prostě bludy podle mého názoru.
Děkuji za slovo. Ostatně pan předseda Faltýnek říkal, že přes něj to určitě neprojde.
Prosím o klid a dodržování jednacího řádu.
Na tomto plenárním zasedání neprošel můj návrh zkrátit lhůty o 30 dnů, aby se to stihlo ve větším klidu ještě na té následující schůzi. V listopadu jsme šli na grémium s tím, jestli to máme předřazovat, aby se to stihlo. Následně Marek Benda vyobstruoval podpis protokolu, a z těchto důvodů nebylo možné to na té listopadové schůzi schválit.
Slovo má ten, který je u řečnického pultu, to je pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pokračujte.
Takže jsme museli k tomuto návrhu svolat druhou mimořádnou schůzi, aby vůbec byla šance, že se stihne schválit, a teď ještě musíme doufat, že ho nezablokuje Senát, protože pokud ho zablokuje Senát, tak je velmi nízká šance, že ten návrh projde. Takže já bych chtěl apelovat na všechny poslance, abychom to dnes konečně schválili. Bohužel se to nezačalo projednávat už v červnu, mohlo to být bez toho mediálního divadla. My jsme vůbec nestáli o to, aby tohle bylo hlavní téma tohoto podzimu.
Aby dokázali dohlédnout to, co jim vláda, co jim ministerští úředníci předkládají. Aby to uměli posoudit. A k tomu bylo potřeba, aby to bylo na plný úvazek, a k tomu také byly přiznány náhrady. V 90. letech potom, byl to rok 1995, jak tady bylo řečeno, ten zákon do dneška různě novelizujeme, byl přijat ten automatismus. Právě proto, aby si poslanci nemohli rozhodovat o svých platech. A bylo to schváleno a navázáno na platy ve veřejné správě ze dvou důvodů. Protože za prvé ve veřejné správě tehdy ty platy byly mnohem nižší než v soukromém sektoru, zvláště v některých oblastech. A za druhé právě proto, že o tom veřejném sektoru přece jenom, nebo na veřejný sektor přece jenom rozhodování parlamentu má nějaký vliv. Já jsem potom hlasovala již dvakrát pro zmrazení poslaneckých platů jako senátorka. Dvě třetiny území Čech byly spláchnuty velkými povodněmi a bylo potřeba skutečně pomoci lidem. Ale bylo to gesto a my jsme to takto vnímali a udělali jsme to skutečně s hlubokým přesvědčením, že je to správně. Bylo to na návrh Špidlovy vlády tehdy. O tom dalším zmrazení mluvil pan kolega poslanec Kalousek. Ano, bylo to za doby krize, a také jsem přesvědčena o tom, že to bylo správně. V téhle chvíli je to gesto. Budiž, já pro něj hlasovat budu. Někdo zde uvedl, že průměrný příjem poslance je kolem 90 tisíc korun s náhradami. Tak to prostě není. Pracovala jsem i jako personalistka v soukromé firmě a vím, že náhrady byly brány úplně jinak. K tomu ale musíte zaplatit odborníky. Před rokem mě v televizi kritizovali za to, jak se oblékám, jak vypadám, za moji image. No, většina z vás asi tuší, v jaké částce to bylo. Mladá firma, dvě děvčata mi naúčtovala 270 tisíc korun. Samozřejmě že jsem se do toho nepustila. Prostě to nejde a nedala bych to, ani kdybych nemusela ty peníze počítat tak, jak musím. Vracím se tedy znovu k požadavku vyrovnání podmínek moci výkonné a soudní.
Dámy a pánové, prosím o klid! Stěžují si i někteří z vás, že neslyší dobře, co paní poslankyně říká.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové poslanci, schvalme v této chvíli vládní návrh na snížení platů jako jakési gesto, že cítíme s našimi občany. Stanovme ale k tomu podmínky. Stanovme podmínky, jak čerpání těchto peněz vykazovat, tak jak to mají v Evropském parlamentu. Jsem připravena na tom pracovat i ze své pozice... nebo ze své profese personalistky. Dámy a pánové, občané si zaslouží a potřebují, abychom pro ně pracovali na maximum. Fundovaně, se vší odpovědností, na základě faktů a odbornosti. K tomu ale potřebujeme dobré zázemí. Připravme se na to.
Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Juříček, po něm pan předseda Michálek, také s faktickou poznámkou.
Děkuji. Samozřejmě bych svůj mandát dělal klidně za nulu, protože u mne se ani neočekává, že bych z toho měl nějaký zájem a motivaci to dělat kvůli penězům. Anebo možná kombinace obého.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, probíhá silná kampaň ohledně ratifikace Istanbulské úmluvy. Ze sdělovacích prostředků je známa informace, že úmluva bude ze strany České republiky ratifikována po legislativních změnách. Konkrétně jde o postihy za vynucené sňatky, násilnou sterilizaci a o úpravy promlčecí doby u stíhání za ženskou obřízku. Jak jistě vnímáte, tak toto opravdu nejsou běžné problémy naší společnosti. Chceme se opravdu zařadit mezi země, které tyto problémy řeší? Jelikož naše hnutí jednoznačně podporuje národní tradice a jsme proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, ptám se vás proto, pane ministře: Má Ministerstvo spravedlnosti stanoven postup, kterým se bude snažit vnutit tyto legislativní změny vynucené Istanbulskou úmluvou?
Děkuji, pane poslanče.